Pane ministře, čeho jsem se bál, to se dostavilo. Tak ten je i ze strany německé zpravodajské služby BfV extremistickou organizací. Působí také v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. A vliv Witikobundu v Německu roste a roste.
Já opravdu bych nerad, abychom byli ve při. Já si nemyslím, že nám hrozí taková míra zákeřného nebezpečenství ze strany Spolkové republiky, jak vy to vidíte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Nemyslím si, že jsem neodpověděl na nic.
Podle toho soudu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly dostatečně vyhodnoceny vlivy tzv. těžkých havárií. Rozsudek je pravomocný a budou se muset úřady příslušné ve věci touto věcí zabývat znovu. Počátkem letošního roku byl zaplněn zhruba z jedné pětiny. Vy jste, pane ministře, odpovědný za jadernou energetiku, nebo je ve vaší kompetenci. Ptám se vás, jak se s uvedenou situací hodláte vypořádat. Stát se neumí dohodnout s obcemi o umístění trvalého úložiště. Jeho budování je tedy v nedohlednu. Jiní aktivisté zase škodí tady v téhle věci.
Děkuji také za dodržení času a nyní dávám slovo panu ministru průmyslu Tomáši Hünerovi.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Vážený pane poslanče Zahradníku, chci zareagovat na váš dotaz. Ač drtivé většině žalobních důvodů nepřisvědčil, přesto žalobě ze dvou důvodů vyhověl. Jako první důvod uvedl procesní pochybení Ministerstva pro regionální rozvoj. V rámci správního řízení, které tento rezort vedl, došlo k porušení procesních práv žalobce dle rozhodnutí soudu. Žalobce podle názoru soudu neměl příležitost vyjádřit se k podkladu, který žalovaný získal od Státního úřadu jaderné bezpečnosti a na němž založil rozhodující část svého rozhodnutí.
Cílem tohoto opatření je zabránit manipulaci s náklady na bydlení jejich navyšováním až do výše normativních nákladů na bydlení, zejména v oblasti nákladů za služby související s bydlením, k čemuž docházelo velmi často. Toto opatření se dotkne asi 11 tisíc příjemců. Ostatní vícečlenné rodiny deklarují náklady na bydlení do výše normativních nákladů pro tříčlenné domácnosti. Za šesté. To jsou kraje, které čerpají na dávkách více než 40 % všech vyplacených dávek na bydlení. Je to po konzultaci s nimi, je to opravdu příprava podle podmínek.
Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, který podal interpelaci na ministra školství Roberta Plagu.
Nepřetržitá péče jednoho z rodičů je tedy nezbytná. V rodině jsou krátce po zahájení léčby patrné dva ekonomické efekty - pokles příjmů v důsledku absence platu jednoho z rodičů a nárůst výdajů spojených s léčbou. V současné době si rodiny mohou zažádat o příspěvek na péči. Jeho vyřízení však trvá i několik měsíců a přiznání je nejisté.
Prosím.
Jedná se o opatření, které směřuje právě na podporu rodinné politiky s tím, že usnadní péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby v situaci, kdy u někoho z okruhu blízkých dojde k náhlému a závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje přítomnost pečující osoby, každodenní ošetřování a pomoc při péči o nemocnou osobu, když tato péče není zajištěna jiným způsobem. Zaměstnavatel má povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Současně je zaměstnanec po dobu péče chráněn před výpovědí a po skončení péče má právo návratu na stejné pracovní místo.
Chtěl bych se vás proto zeptat, v jaké fázi příprav je tento programový bod a jaký rozsah odpočtů mohou soukromí mecenáši očekávat.
Děkuji a nyní vyzývám pana ministra kultury, aby se vyjádřil.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, ve volebním programu ANO to je, v programovém prohlášení této vlády v demisi to není. Nyní tedy máme zpracované nějaké analýzy. Na tom samozřejmě Ministerstvo kultury bude velmi rádo spolupracovat, protože to je otázka, jak jsem již říkal, dalšího přínosu peněz do kultury. Čili ono se to moc neliší od těch daňových odpočtů našich.
A zadruhé bych se vás rád dotázal, jestli máte pocit, že v současné době jsou tedy nějakým způsobem ohrožena práva občanů Evropské unie, potažmo tedy i České republiky, ve Slovenské republice.
Děkuji za slovo. Jako novinářka byla spolupracovnicí zavražděného novináře, rekapitulace Jána Kuciaka. Policie České republiky, když došlo k nápadu té kauzy na Slovensku, reagovala na vývoj událostí velmi pohotově, bezprostředně a po vraždě poskytla paní Holcové krátkodobou policejní ochranu. Informace o krocích, které provádí slovenská policie vůči paní Holcové, máme bohužel pouze jenom z médií. V těch se například objevily informace, že jí na Slovensku byl odebrán policií její mobil. Policie České republiky se na procesních úkonech prováděných orgány Slovenské republiky v žádném případě nepodílí, a proto nám ani nepřísluší je jakkoli blíže komentovat. Jde o postup Slovenska, které je stejně jako Česká republika suverénním státem. Jen bych řekl, tak jak slovenský protějšek ministr vnitra, ani já nemám přístup do informací v rámci jakéhokoli trestního řízení.
Možná spíše dodatek než samotná otázka na pana ministra. K tomu dodávám, že v dané věci jsem oslovil i českou ambasádu na Slovensku, která má být údajně s Pavlou Holcovou už v nějakém kontaktu. Stejně tak jsem oslovil slovenského velvyslance v České republice pana Petera Weisse, aby mi k dané věci podal informaci. Zatím se tak nestalo.
Já v tom nevidím problém.
Vážený pane ministře, ptám se tak, jak jsem se ptala pana premiéra, proč se vláda v demisi rozhodla zrušit téměř 500 matrik na venkově. Prý se tím ušetří 150 milionů korun. Také se ptám - 50 milionů korun se dá za drahá auta na vládu, ale 150 milionů se chce ušetřit na poštách. Myslím si, že ty úspory je možné hledat jinde. Ptám se tedy, pane ministře, zda by nebylo dobré zvážit ještě toto vaše rozhodnutí. Proč chcete rušit něco, co dobře funguje?
Řeknu hned na úvod, jak to zaznívá, a s tím - určitě jste si toho všimla - vše začíná. Navrhovaná - navrhovaná optimalizace, zatím nedošlo k jedinému zrušení jediné matriky. Ale otázka je, není to určitě takové množství, které vyplynulo z té velké analýzy, o které jsme vás informovali. Jeden z těchto aspektů je i optimalizace matričních úkonů. Už včera na tomto setkání jsem informoval o tom, že jsme v pozici návrhu, v pozici přípravy tady toho, ale zatím není o ničem rozhodnuto. Takže já na druhou stranu chápu tady politiku, chápu tato témata, která se tady neustále v uvozovkách otevírají. Dneska jsme, a v minulosti jsme toho byli svědky, Marrákeš, v uvozovkách zastrašování lidí a tyto věci. Ale věřím tomu, že zrovna je to takové téma, které nahrává. Zatím nedošlo k žádnému kroku. A to je otázka, ať už budu ve vedení Ministerstva vnitra já, nebo potom bude záležet případně na novém nástupci.
Také děkuji.
Odkup areálu je starostí o životní prostředí a lidské zdraví. Náklady na odstranění ekologické zátěže se podle starostky Šlapanic Michaely Trněné odhadují na 120 milionů korun. V případě realizace vyčištění by se mohl v tomto areálu vybudovat domov pro seniory, dětské hřiště, park a jistě mnoho dalšího užitečného pro občany.
Dobré pozdní odpoledne. Takže nejenom že chceme pomoci, my už jsme dokonce pomohli. Já samozřejmě v této chvíli nemohu predikovat, jak to dopadne, ale 5. června je výběrová komise. Jak jsem říkal, projekt má kladné hodnocení z Ministerstva životního prostředí.
Odpověď pana ministra byla zcela vyčerpávající.
Jde o otevřeně extremistickou organizaci, kterou Ministerstvo vnitra České republiky popisuje jako paramilitární a domobraneckou, usilující o navázání kontaktů s příslušníky bezpečnostních složek. Zástupci této organizace jsou v přímém kontaktu s představiteli separatistických republik na Ukrajině. Na jejich oficiálním webu se píše, že nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici. Já se vás tedy, pane ministře, ptám, co s tím hodláte dělat. Vy jako ministr školství, i když v demisi, nesete zodpovědnost za budoucnost a další hodnotový vývoj všech žáků.
Děkuji a nyní žádám o reakci pana ministra školství Roberta Plagu.
To znamená, cokoli souvisí se vzděláním žáků ve školách, řeší Česká školní inspekce. Na druhou stranu my nebudeme přikazovat, kdo a kde bude učit, v tom mají ředitelé volnost, ale musí to být v souladu s tím, co jsem řekl.
My se to snažíme teďka urychlovat. Otevíráme některé dálnice, Praha - Ústí 32 let, Praha - Hradec Králové 37 let. Měli jste napsat tu vizi, měli jste jít na tu stáž, se naučit budovat tržní ekonomiku. Já jsem vám tu vizi napsal. Zkuste si to přečíst.
Pane premiére, mnohokrát děkuji za nahrávku na smeč. Protože samozřejmě všichni víme a můžeme si osvědčit, že se Praha po mnoho let rozvíjela, ale teď stojí. A je to průkazné a vidí to všichni, co stojí v zácpách. Nepochybně i vy občas stojíte v neuvěřitelných zácpách. Prostě se Praha zastavila. No, obávám se, že opak je pravdou. Ale chtěl bych se zeptat na něco jiného ještě. Podle mého soudu by to bylo správné a užitečné, kdyby. Co všechno se už dozvěděli? Právní řád zná pojem klamavá reklama. Bohužel se ale nevztahuje na politický marketing a na předvolební kampaň, která zjevně začala. Vezměme si třeba sliby hnutí ANO právě v té zmíněné Praze. Jen pro příklad. V roce 2014 slib dobudování severní části Pražského okruhu a železnice z centra na letiště. Co z toho zbylo? Státní investice.
Pane kolego, ta debata s vámi je těžká, protože vy jste dělal mluvčího, teďka děláte politika. Takže pokud byste četl správně ty naše výjezdy, tak byste se dozvěděl, že je to nějaký plán, nějaký plán investic. My to jen sepisujem a postupně se to dělá. Například Invalidovna byla převedena na Národní památkový ústav a už se začne dělat projekt. Všechno to trvá. A v Praze? Určitě. Pokud bychom dali na stůl, kdo zmapoval vůbec nějaké potřeby investiční tady - kdo? Kolik jich máme? Ano? My jsme neslibovali. Děláme státní investiční fond pro malé obce, to dělá Dostálová. Ta vlastně chce transformovat Státní fond bydlení na tento fond pro malé obce, takže my nic takového, jak to vy definujete, že jsou to nějaké marketingové... My s nimi tam sedíme, my s nimi se bavíme. A co nám řekli? Poprvé v historii nějaký ministr zdravotnictví a premiér se s nimi baví. O zdravotnictví, co jsme zdědili ty vaše šnajdroidy po vás, teďka začínáme dávat do pořádku. Takže teďka tvoříme rozpočet na 2019 a samozřejmě výhled a je to jen evidence. A potom si dělá priority. A podle toho, jak je na tom finančně, to dělá. A podobně to má dělat stát. A to se snažíme dělat.
Mistrovská kouřová clona. Zaznělo to v mnoha médiích. A kde nic tu nic. Takže jsou to sliby. Zaznívá to často z vašich úst a máte to moc rád. Ale na co se chci ptát, jakou to bude mít konkrétní konturu, kdy to bude. Protože já samozřejmě vím, že to není snadné. Za mnou je také nějaká práce, docela hmatatelná. Tak vím bezpečně, že to vyžaduje spoustu energie, a ty poslední čtyři roky, kde to už je vaše odpovědnost a nejde to odbýt tím, že za všechno můžou jiní, tak ta vykazuje zpoždění a problémy.
Když už mluvíte o tom stadionu Sáblíkové, tak se zeptejte trenéra Nováka. Jsem mu ukázal v Brně místo, kde to mohlo stát. A říkal, že to je blbá nadmořská výška, že to tam nechce. Tak teď donese nějaký projekt z Polska. A uvidíme, co řekne hejtman. Takže o tom to je a snažíme se to dělat. Ale samozřejmě rychlost státu a Evropské komise je nějaká.
Druhá věc.
Děkuji moc za dárek, já si toho vážím. A pokud máte odvahu, tak můžete se mnou společně to jít zasadit. Jsou tam i nějaké dotace, ne?
Vážený pane premiére, Česká republika je na chvostu Evropy. V jakém ohledu se ostatním zemím díváme na záda? Tentokrát je to GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které se v poslední době neustále skloňuje. Česká vláda zaváhala, když nebyla schopna dosáhnout toho, aby byla adaptační legislativa předložena včas a Parlament ji tak mohl projednat v klidu. Tento adaptační zákon totiž může zakotvit řadu úlev, pro které GDPR otevírá prostor. Využily toho jiné státy, my v České republice ale asi chceme být papežštější než papež. Já si myslím, že je to zbytečné, že víme, že GDPR musíme využít. Myslí si vaše vláda něco jiného? Proč se příprava adaptačního zákona tak protáhla? Nevadí vám právní nejistota, která se tak vytváří, a nemrzí vás, že Česká republika je kvůli tomuto zaváhání opět na chvostu Evropy?
Já myslím, že ve Sněmovně se určitě na tom domluvíme, aby to bylo zjednodušeno. Neudělali vůbec nic. Já vám to zdokladuju. Mohu vám dát kopie těch dokumentů.
Další bude pan poslanec Kupka.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, elektronický nástroj zadávání veřejných zakázek by měl být určitě vzorem transparentnosti, navíc ve vládě, která říká, že má být vzorem transparentnosti. Dalším důkazem nehospodárného vládnutí je fakt, že stát pořídil informační systém za stovky milionů korun, který je bezmála čtyři roky po spuštění minimálně používán a nelze ho označit jinak než jako debakl. Ve srovnání s tím jsou naprosto směšnou položkou například ušetřené peníze za papír do kopírek na Ministerstvu financí, kterými jste se po svém příchodu na úřad před čtyřmi lety tolik chlubil.
Děkuji za slovo. To považuji za velmi alarmující zprávu. V současné době Česká republika plně nečerpá evropské fondy a právě zde by mohl být prostor pro posílení operačního programu Doprava. Vážený pane ministře, jaké jsou současné kroky Ministerstva dopravy k naplnění vládního usnesení?
Děkuji a slovo má pan ministr dopravy Dan Ťok.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
A tam byla Česká republika v tomto žebříčku doby, jak dlouho se čeká na stavební povolení v České republice, takže to nemělo s dopravní infrastrukturou nic společného. Možná on to trošku zamotal, ale taková je bohužel pravda. Druhá věc je, není vůbec pravda, že by operační program Doprava nečerpal. Jestli, stručně mohu říct, někdo tady opravdu investuje, tak je to Ministerstvo dopravy do dopravní infrastruktury.
Děkuji za odpověď, pane ministře. To je první otázka. Jde mi o to, že v republice je opravdu velký nedostatek vlaků. Ve špičkách nelze již přepravovat lidi, protože je kapacita zcela vyčerpána. Myslím si, že podpora veřejné dopravy, a právě té kolejové, regionální, je prostě zásadní věcí, co se týče pracovní mobility.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
Já jsem přesvědčen, že vláda jiný materiál než 300 mil. eur neschválila, ale to můžeme probrat. My jsme udělali dohodu s Evropskou investiční bankou na rámec peněz, které bychom si půjčili, ve výši 100 mld. korun.
Děkuji. Nyní tedy krátce jenom zrekapituluji, protože podle všeho jsme před poslední interpelací. Takže v podstatě nyní tedy paní poslankyně Kovářová bude mít poslední interpelaci dnešního jednacího dne.
Na základě toho se Ministerstvo dopravy rozhodlo uvedenou trať zrušit. Nicméně nejen já, ale i starostové dotčených obcí považují zrušení tratě za zcela nepřijatelné řešení a poukazují na důležitost trati pro zajištění základní obslužnosti jejich obcí a jako součásti místní turistické infrastruktury a v oblasti Českého středohoří s dalším napojením na Krušnohoří. Trať mimo jiné sloužila ke spojení aglomerací Teplicka a Litoměřicka bez nutnosti přestupu v Ústí nad Labem. I proto jsem uvítala informaci z tiskové konference vlády při návštěvě v Ústeckém kraji, kdy jste nevyloučil možnost opravy této trati. Nicméně bych se vás ráda zeptala na aktuální vývoj situace, zvláště na upřesnění ceny rekonstrukce trati. Děkuji za odpověď.
Tak děkuji a vyzývám pana ministra k reakci.